A tohle všechno znovu a znovu trpělivě dokola opakujeme. To jsou přece témata, která si zaslouží, ta debata, kterým se máme věnovat. Znovu se vás ptám, znovu tu vyzývám - a tohle míří primárně na pana ministra Baxu. Chcete tedy změnu způsobu volby nebo nominace těch radních? Moje jiná zkušenost z role předsedy volební komise. Těch způsobů, těch kombinací je ohromné množství. Připomenu Nejvyšší kontrolní úřad. Návrhy, které Poslanecká sněmovna ať tedy u prezidenta NKÚ, nebo jeho zástupce posílá prezidentovi. Opačně ombudsman, veřejný ochránce práv a jeho zástupce. Prezident a Senát ty návrhy posílají do Sněmovny ke schválení. Taxativně zákonem dané počty, jak je VZP, správní rada, dozorčí rada obsazována vládou a Poslaneckou sněmovnou po změně volebního období. Přece těch demokratických pojistek, trojnožek, čtyřnožek, jakkoliv je nazveme, je ohromné množství.
A je to škoda. Z koncesionářských poplatků placený Wollner by měl podle mého názoru okamžitě skončit v televizi. Redaktorka Reportérů ČT Markéta Dobiášová, která reportáž o korupční kauze STAN pro Reportéry ČT zpracovávala, ale nikdy se neodvysílala, podala veřejné svědectví - cituji: Marku Wollnere, kolegové, z jakého důvodu redakce Reportérů ČT téměř tři roky nezveřejnila informace o kauzách Hlubuček, na to nemáme stejný názor. To tady není upřesnil v tom citátu, jestli i vy jste tlačil. Možná by bylo dobré na to odpovědět. I to jsem investigovala a ukazovala na něm propojení zájmových skupin. Potenciál kauzy v Lysolajích ve spojení s dalšími byznysy městských lukrativních pozemků pod taktovkou Hlubučka a spol. byl veliký, píše Dobiášová. A stálo to totiž postupně za zveřejnění právě proto, že šlo o rozsáhlou lobbistickou skupinu napojenou na vysokou politiku. Jistě vám ho rád sám poskytne, píše redaktorka Markéta Dobiášová. Byly, jsou v něm popsány triky, jakým se pozemky prodaly pomocí posudku nechvalně proslulého znaleckého ústavu Equita, který přitom neměl být ve státní správě k prodeji pozemků vůbec použit. Nevím, zda Marek Wollner scénář četl. Všechny natočené materiály, skryté nahrávky a informace včetně scénáře zůstaly v redakci. Přiznám se, překvapilo mě, že Reportéři ČT nepoužili dávno natočená a ověřená fakta a informace ani po mediálním zadržení Hlubučka a jeho kumpánů. Já mám od začátku jasno. Kauza STAN byla kauza, která ukazovala na propojení developerů, politiků, způsob nakládání s veřejným majetkem. Myslím, že se jim to povedlo skvěle. A já se ptám: Z jakého důvodu Wollner kryl organizovaný zločin v hnutí STAN? A mimochodem právě hnutí STAN tady teď navrhuje tento zákon za vládní koalici. Takže je potřeba se opravdu ptát. A teď je právě ta otázka, jestli vlastně z celé té kauzy v prvé řadě Marek Wollner neměl nějaký osobní prospěch, když takhle zastavil kauzu organizovaného zločinu. Tak doufám, že se všechno prošetřuje. Ale je to prostě podlé. Je to prostě špatně. To by mě, pane poslanče Lacino, prostřednictvím předsedající, velmi zajímalo. Protože neznám všechny poslance STAN, ale o vás vím, že jste bývalý novinář, a jestli jste jediným novinářem v poslaneckém klubu hnutí STAN, tak by to bylo potom přímo o vás. A mlčení samozřejmě bude znamenat souhlas.
To si snad děláte legraci! A za čtvrté, ať skončím konstruktivně, tak nový zákon o České televizi by měl být reakcí na skutečné problémy, které v mechanismu plnění veřejné služby touto televizí v minulých letech vznikly. Mezi ty nejpalčivější patří: b) zřízení právní subjektivity Rady České televize. Musí tady na půdě Poslanecké sněmovny vzniknout diskuse o těch ale opravdových problémech veřejnoprávních institucí. To, že nebyl dostatečně diskutován, neprošel žádnou veřejnou diskusí, naopak vznikal na objednávku vlády a jejích poradců či spřízněných zájmových kruhů, z mého pohledu skoro až netransparentně. u novely zákona, která se týká činnosti veřejnoprávních médií, to považuji za obzvlášť nepřijatelné. Skoro se mi chce zvolat - kde je Milion chvilek pro demokracii? Kroky této vlády dlouhodobě směřují k regulaci mediálního trhu, a to v tom špatném slova smyslu. Vidíme zde zjevnou touhu vládní koalice po tom, aby média zveřejňovala jen to, co se jí bude zdát vhodné, a aby byla podrobena kontrole, či lépe řečeno cenzuře. A tato situace se hodně přibližuje situaci v Polsku a Maďarsku. Z pozice vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací se pak bude snažit deformovat ještě i celý mediální trh. Takové jednání je však nebezpečné nejen pro náš demokratický systém. Zavání to státní kontrolou médií, nesvobodou a cenzurováním informací. A to vše se zde děje na pozadí války na Ukrajině, kdy je pozornost veřejnosti nasměřována jinam a kdy vláda evidentně cítí příležitost k tomu, aby plíživě prosadila takováto opatření, která budou mít vliv na svobodu slova. S návrhem vlády, který se jako takový sice tváří, ale ve skutečnosti je pouze, jak jsem již řekl, zákonem o volbě generálního ředitele na jaře roku 2023, souhlasit nemohu. Budu hlasovat proti jeho přijetí a pro jeho zamítnutí hned v prvém čtení, což už zde mimochodem načetl můj ctěný kolega Aleš Juchelka.
Je zde žádost o procedurální hlasování a je zde žádost přednostní, pravděpodobně s protinávrhem.
Srdečně zdravím, přeji pěkné odpoledne. Je 14 hodin a opět můžeme pokračovat v našem jednání. Děkuji, i za to dodržení času. Takže prosím, pane poslanče, dvě minuty.
Já začnu tedy odzadu. Pan poslanec Jakob pravděpodobně neví, o čem mluví, poněvadž Poslanecká sněmovna může už v tuto chvíli odvolávat rady, a dokonce se to stalo v minulém volebním období, kdy byla tady odvolána Poslaneckou sněmovnou paní radní Hana Lipovská. Takže může. Je to jako záznam na webu Poslanecké sněmovny, můžete si to poslechnout i s celou argumentací, proč tady vládní koalice neschválila zprávu o činnosti České televize za minulý rok. Ten argument tam zazněl jednoznačně: protože nebyl schválen bonus generálnímu řediteli. Nemůže jenom tak si říct, co bylo zákonné, co bylo nezákonné. Je to zákonodárce, ale není to žádný soudce. Pokud pan generální ředitel chce, aby mu byl vyplácen celý bonus, tak určitě ať podá k soudu žalobu a určitě to soud nějakým způsobem rozhodne.
A jenom pro informaci, je tady nyní pět přihlášek k faktickým poznámkám. Jako první je nyní v pořadí paní poslankyně Berenika Peštová.
Já bych především chtěla reagovat na to procedurální hlasování, které tady proběhlo před 14. hodinou, a chtěla bych vůči tomu hlasování dát námitku, která spočívá v tom, že vy jste v tu chvíli nepředsedala této Poslanecké sněmovně, ale předsedala paní Markéta Pekarová Adamová, která dala hlasovat o změně zpravodaje na Martina Kolovratníka. Ale můj návrh byl na změnu zpravodaje, a to na Ondřeje Babku. Takže bych vás požádala, abyste dala hlasovat o tom návrhu, který jsem tady přednesla.
Zaznělo to. Já tedy zagonguji, je to tedy procedurální návrh námitky. Zagonguji, přivolám kolegyně a kolegy do sálu. Zazněla tedy námitka, že byl podán návrh na jiné hlasování, a sice ne na změnu zpravodaje na pana poslance Kolovratníka, ale na pana poslance Babku. Poprosím, přihlaste se znovu vašimi identifikačními kartami. Měl to být pan poslanec Babka podle paní poslankyně, hlasovalo se o panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Myslím, že je všem jasné, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro tuto námitku, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Výsledek je, že toto nebylo přijato.
Ta druhá poznámka je také k tomu vystoupení, kde zaznělo mnohokrát něco o zvyklostech, parlamentních zvyklostech, ústavních zvyklostech. No tak já si dobře pamatuju, kdy váš šéf tady hovořil, že neví, co to ústavní zvyklosti jsou, a řval to tady do mikrofonu.
Nyní prosím, s faktickou pan poslanec Babka, připraví se pan poslanec Juchelka. Jenom pro pana ministra mám dotaz. Hlásíte se s faktickou, pane ministře, Baxo? S přednostním právem. Takže necháme doběhnout nejdříve faktické.
Já děkuju panu ministrovi za vstřícnost a rovnou teda využiji tu jeho ochotu odpovědět na konkrétní dotazy položením toho konkrétního dotazu, který jsem tady už položil dvakrát. To znamená, že si zvolíte tři nové a v příštím roce, protože mandát generálního ředitele České televize končí v září roku 2023, tak ta volba musí proběhnout na jaře 2023, aby byla úspěšná, tak najednou nám vypadly jak ty dvě třetiny, tak to zpřísnění. A světe, div se.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou pan poslanec Juchelka. Připraví se pan poslanec Lacina.
Děkuji moc. To je fakt. Co se týká těch dvakrát deset minut, tak ty jsme tady používali, když jsme jednali v rámci covidu v polovičním počtu s rouškami, tak jsme tady toto používali, a to i hlasy tehdejší opozice, současné vládní koalice. Takže toto je velmi lichý argument. A nikdy se to nepoužívalo k normálnímu projednávání zákona, pane Bělobrádku, vaším prostřednictvím. Krom toho se nacházíme v prvním čtení - v prvním čtení - kde bychom ten zákon měli prodiskutovat. Není to ani třetí čtení, není to ani druhé čtení, kde jsou pozměňovací návrhy, ale první čtení, kde máme jít po smyslu toho zákona, zdali má, anebo nemá cenu. A k panu ministrovi: Já jsem ve své řeči měl posledních pět bodů velmi praktických. Byly tam otázky na současnou novelu zákona. A proč jsem se zabýval tou historií? Proto, abych ukázal, jak historicky plyne v rámci koalice ten čas na to, jakým způsobem vy se chováte k veřejnoprávním médiím, jakým způsobem je chcete opravdu ovládnout skrze rady a skrze management, jak vám to shazují vlastní lidi v Legislativní radě vlády, protože to je protiústavní. A v tomto celém historickém kontextu, kdy jsem ukázal právě na těchto novelách, jak je to špatně, tak jsem se dostal k těm praktickým otázkám. A já doufám, že mi na ně odpovíte.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Lacina a připraví se pan poslanec Kaňkovský.
Nemuseli jsme to řešit teď. A tu odpověď já nacházím v praxi volebního výboru. To všechno tady byly ležáky. Kde je to vaše nekecáme a makáme? Nikdy se mu to nepovedlo, ve Sněmovně se nikdy nepodařilo najít většinu, která by zároveň konvenovala většině v Senátu. A my to tentokrát dotáhneme.
Prosím, máte slovo.
Takže jak říkal pan Bělobrádek, zameťte si u sebe, pak nadávejte druhým.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si dovolím vystoupit jenom s krátkou vsuvkou. Pokusme se vynechávat takové ty útoky a používat slova umlčovat opozici, kádrováci a podobně.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně. Děkuji za slovo. Určitě bych chtěla navázat na svého předřečníka, který tady řekl, pojďme konstruktivně jednat. Já bych chtěla říct, že hnutí ANO dnes přišlo do této Poslanecké sněmovny konstruktivně jednat o tomto návrhu zákona. Naši lidé jsou přihlášeni, myslím si, že Aleš Juchelka vystoupil s konstruktivním výstupem, položil nějaké otázky. A myslím si, že ta politická kultura, k čemu vy tady vyzýváte, tak prosím, vyzývejte vaše poslance z vaší koalice.
Tato novela mi ale připadá jako krok přesně opačným směrem. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje úroveň hospodaření a neobjektivitu vysílání veřejnoprávních médií. Zastáváme názor, že by se měly zrušit koncesionářské poplatky. Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkové organizace, jejichž hospodaření by mělo podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Česká televize přitom letos hospodaří s rozpočtem více než 7 miliard korun, což je významná částka, a její hospodaření nepodléhá vůbec žádné kontrole. Navýšení počtu členů Rady České televize a Českého rozhlasu povede pouze k navýšení nákladů na tyto rady. Proto, jak už bylo řečeno, SPD podporuje návrh na zamítnutí. Děkuji vám za pozornost.
Já zagonguji ještě jednou, ale byl návrh, protinávrh a další protinávrh. A já dávám hlasovat o protinávrhu pana předsedy Jakoba, a to je přerušení jednání na pět minut. Kdo je proti? Děkuji. Já dávám hlasovat. Kdo je proti? Tím pádem můžeme pokračovat v naší rozpravě. Pardon, ještě je zde přednostní právo.
Ano, já dávám protinávrh na dvakrát třicet minut.
Tak to je neuvěřitelné prostě!
Pane poslanče, ale já prosím o ten - protinávrh tedy není žádný další? Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Výsledek: zamítnuto. Hlasování číslo 13, přihlášeno 134, pro 52, proti 80, výsledek: zamítnuto. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Táži se, kdo je pro?
A to si myslím, že je opravdu děsivá věc. To je děsivá věc. Ale jak říkám, ten váš návrh prostě k tomu nesměřuje. Ten směřuje k pravému opaku. A také už to, jak ten váš návrh rozděluje společnost, to přesně o tom svědčí. Vy rozdělujete společnost. Vy za každou cenu rozdělujete společnost. Vy za každou cenu poštváváte jedny proti druhým, místo abyste ten zákon nechali tak, jak je, protože je to funkční zákon, se kterým nejsou problémy. Ale jinak s tím zákonem přece není žádný problém. A rozhodně v situaci, kdy tady miliony občanů České republiky uvrhla vaše vláda, vláda Petra Fialy, do chudoby, uvrhli jste miliony občanů do situace, že nemají peníze, že se dostávají opravdu do obrovských ekonomických problémů... U tohoto momentu se chci taky následně zastavit. Samozřejmě ty vaše priority, když už máme listopad, tak ono to není jenom to ovládnutí České televize. Nikoliv český občan na prvním místě, ale Ukrajina na prvním místě, to je vaše priorita. Osm ministrů vlády Petra Fialy se včera přesunulo do Kyjeva v plné sestavě, v podstatě polovina vlády, vláda jednala v Kyjevě, místo abyste usilovně pracovali na pomoci českým občanům s drahými energiemi, tak jste tam jednali o miliardách na obnovu Ukrajiny. A kdyby přišla, máme k tomu tady jiné zákony, které jsou použitelné. To znamená opět nic pro občany, nic, co by zlepšilo životní úroveň občanů. Opět nic, co by zlepšilo životní úroveň českých občanů. A teď jsme se tady dohadovali o korespondenční volbě, kterou SPD odmítá, protože může způsobit manipulace a podvody. A já jsem říkal, řešte, prosím vás, pomoc občanům se zdražováním. A vy jste žádné řešení nepřinesli. Vykašlali jste se úplně na české občany a na české firmy a prioritou po pandemickém zákonu a souběžnou prioritou s tou Ukrajinou pro vás byla korespondenční volba. To se vám nakonec prosadit nepodařilo kvůli obstrukcím opozice. A já se k nim hlásím, protože já nechci korespondenční volbu ani pandemický zákon. Takže se vám to nepodařilo prosadit pro prezidentskou volbu. Samozřejmě nemám iluze o tom, že to teď budete zkoušet na volbu do Poslanecké sněmovny pro další volby, protože vám klesají preference, takže potřebujete změnit také volební zákon, nejenom zákon o České televizi. Já bych očekával, že mimořádná schůze bude svolána, to už jsme se tady jako SPD snažili opakovaně, na pomoc občanům a firmám, že budete svolávat mimořádnou schůzi se zdražováním. Ne, to vás nezajímá. A zapomněl jsem ještě na jednu vaši prioritu. Ta je vlastně aktuální teď úplně v tomto okamžiku a to je, že jste se rozhodli, že si zvýšíte platy politiků. Zatímco tady leží návrh SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období, tak vy jste řekli, že to nechcete, a budou se zvyšovat platy politiků, protože tady máte většinu ve Sněmovně. Jak tady říkal premiér Petr Fiala na jaře, nám oznámil premiér Petr Fiala, že Česká republika je ve válce. Ať nelže, protože Česká republika není ve válce. Ať nás netahá do války, ať nás nestraší, ať přestane strašit, ať přestane rozdělovat společnost.
Já bych chtěl reagovat na pana předsedu Jakoba. Mně se strašně líbí, jak on tady ten návrh obhajuje a říká, že pan Juchelka o něm nic neví, a jediné, co tam vyzdvihuje, že už Poslanecká sněmovna nebude mít možnost odvolávat radní. No jasně, protože vy si je teď rozšíříte a zvolíte si tam pohodlnou většinu, tak tu pravomoc Poslanecké sněmovně seberete. Vy jste si to posichrovali.
Děkuji za dodržení času. Poté s faktickou se hlásí pan poslanec Juchelka.
My ale chceme, aby Rada České televize rozhodovala v souladu se zákonem. Jediný nástroj, jak to volební výbor může dát Radě České televize najevo, je neschválení výroční zprávy a to jsme také učinili. Ještě bych tedy udělal lehkou poznámku. Moje vzdělání jsou mediální studia a byl jsem ve vládním týmu Pirátů a Starostů právě na kulturu, média a cestovní ruch.
Nyní se svou faktickou poznámkou pan poslanec Aleš Juchelka.
Takže neříkejte, že jste nesouhlasil s obsahem zprávy o činnosti, protože tím urážíte všechny zaměstnance České televize.